Současně už začínáme jezdit do Evropy, myslím tím tedy do Bruselu, kde se dojednávají všechny parametry. Víc tam bohužel nedáme do Dukovan z důvodu chlazení. Plyn zní hezky, ale pozor na dvě věci. Druhá věc je závislost. Do té doby my budeme posilovat za prvé obnovitelné zdroje. Chci tím říct, že zatím tam nebude ten fatální nedostatek. Tam ani nejde tolik o to, kdo je bude vlastnit, jako jaké budou parametry státu na to, aby vůbec mohly fungovat, či nemohly. To znamená, odstavila jádro a současně redukuje uhlí.
Já vím, že to je téma, které by sneslo daleko více času, ale bohužel, musíme se držet jednacího řádu. Takže další v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová na pana ministra Karla Havlíčka ve věci Výzva OP PIK "Nemovitosti - Cestovní ruch".
Děkuji za slovo. Já bych se okrádala o svůj čas, proto to tak hlídám.
Pan Španěl tady aktuálně promluvil déle než za celý svůj pobyt ve výboru za dva roky. Tak jenom abychom si představili, jak to vypadá.
Nyní požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Tomáše Martínka. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu a připraví se pan poslanec Lubomír Volný, zatím poslední dvě faktické přihlášky, které tady mám. Prosím, máte slovo.
Jako člověk, který měl malou firmu a podnikal prakticky od roku 1992, když jsem se vrátil do Čech, tak mě tady na informacích, které jsem tady slyšel, zarazila jedna věc. A sice pakliže Leica Gallery dostávala prostor na reklamu za velmi přátelskou cenu, tak by mě moc zajímalo, co na to říkala Finanční správa.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Dolínkovi. Já se tady nesnažím žádným způsobem informovat o střetu zájmů manželky generálního ředitele České televize. A zbytek toho svého času využiji k tomu, abych požádal kolegy ze strany pirátské, kteří jsou specialisty na střet zájmů, jak se nám tady snaží prokázat téměř v každém svém vystoupení. A já vás prostě žádám, abyste nebyli pokrytci, a když vidíte a slyšíte tady informace o tom, že dochází ke střetu zájmů a že dochází k potenciálně korupčnímu chování, abyste nechránili Českou televizi jenom proto, že je s vámi ideologicky spřízněná. Prostě dělejte si svou práci, jakou byste dělali vůči premiérovi této země. Pokračujte v obojím. Mě nevadí ani jedno. Děkuji.
Tak já tady říkám - já vystupuju mnohem častěji než všichni poslanci ČSSD! Takže to vidíme, jak to je s tou vaší prací! Nepracujete tady asi tím pádem vůbec, podle vašich poměrů!
Před kolegou Ferancem se o faktickou poznámku přihlásil pan Petr Dolínek.
Já jsem zastánce toho, že statistiky opravdu nevykazují činnost poslance. Ale víte, ten výbor má ještě jednu zásadní roli. Zde sedí zpravodajové, kteří znají velmi dobře ty zprávy, ale nejsou zaměstnanci té instituce ani nejsou v radě a nemohou znát veškeré postupy. Je zde ministr, který reaguje v rámci svých znalostí a možností, ale proto jsou ty výbory a proto výbor něco doporučuje. Takže to byla moje reakce.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom upozornil na dvě okolnosti, které můžeme udělat v této Poslanecké sněmovně. Máme zde zaparkované dva tisky, tisk 360 a 229, což je změna ústavního zákona ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření České televize - a já nepředjímám, jestli s pozitivním, nebo s negativním výsledkem - tak bychom zde takovéto debaty nemuseli vést.
Také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na tuto interpelaci.
Dobrá zpráva je, že těsně před schválením státního rozpočtu vládou jsme se také shodli na navýšení platů ve veřejné správě.
Zajímalo by mě, jestli pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Děkuji. Prosím, paní ministryně, jestli odpoví na doplňující dotaz.
O státním rozpočtu rozhodují poslanci a poslankyně.
Děkuji za slovo. Mě by vlastně zajímalo, zda má ministerstvo údaje, kolik asistentů sociální péče v naší zemi působí, zda nějak vyhodnocuje jejich fungování. Takže podstata té interpelace je v tom, zda existuje nějaká metodika na Ministerstvu práce, která upravuje to, jak se má započítávat odpracovaná doba do důchodu pro asistenty sociální péče, pokud pečují o více než jednu osobu.
Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na tuto interpelaci.
Děkuji, pane předsedající. Tyto náhradní doby pojištění, přestože za ně není odváděno pojistné na důchodové pojištění ani jiné platby, se započítávají pro účely důchodového pojištění plnohodnotně jako doby pojištění z titulu výdělečné činnosti, nikoliv ve sníženém rozsahu.
V následujícím období byly signalizovány ze strany majitelů některých rodinných domků nálezy zvýšené vlhkosti. Tak a teď jak se ten problém řeší. U žádného z těchto objektů nebyl zjištěn havarijní stav. Nicméně tedy známky vlhkosti a praskliny ve zdivu zaznamenány byly. Pak tedy to pokračovalo tak, že bylo zadáno odborné firmě hydrogeologické posouzení, a to celé oblasti lomu, s tím, že v tom hydrogeologickém posudku bylo navrženo, a teď říkám konkrétně, vyhloubit síť jakýchsi pozorovacích vrtů a provádět následný monitoring. Oba povrchové lomy, stejně tedy jako ty vyrubané prostory po té těžbě, se postupně naplňovaly vodou. Následně došlo i k podstatné změně úrovně hladiny podzemních vod, které pak ovlivnily základové podmínky těch staveb. S tím, že tedy PKÚ dále zadal geotechnické posouzení stability svahu toho jižního lomu, který přiléhá k té dané zástavbě. Nicméně pravda je, že byla v minulosti provedena celá řada různých posudků, studií posuzujících stav po ukončení čerpání vody ze severního lomu. Mám zde i jména, kdo to všechno dělal.
Prosím.
Přiznám se, že to nevím, jestli bylo něco nabídnuto. Ale nabízím, že to zjistím, případně, jak se vůbec může postupovat v tomto případě, pokud tam dojde k nějakému porušení, jestli na to je nějaký zdroj, nějaké účelové čerpání prostředků. A ani nevím, jestli bylo v té minulosti nabídnuto nebo, nebylo.
Přečtu omluvu. Omlouvá se dnes od 18 hodin do 21 hodin paní poslankyně Věra Procházková. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci proplácení dotovaného jízdného. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, systém proplácení dotovaného jízdného od samého počátku v roce 2018 provázely obavy z rizika zneužití dopravci. Upozorňovali jsme na to nejen my Piráti, ale také odborná veřejnost. Sám jsem se mnohokrát vyjádřil v tom smyslu, že systém zpětného proplácení je nekontrolovatelný a snadno zneužitelný. Ministerstvo nemá žádný systematický nástroj, jak by mohlo kontrolovat, jestli fakturované jízdy byly opravdu uskutečněny, jestli dopravce nesmyslně nenadsazuje ceny jízdného, nebo zda je dotace opravdu poskytována pouze na jízdné v základní třídě. Neuvěřitelných 831 korun jde přitom ze státní kasy, tedy z peněz daňových poplatníků. Je akceptovatelné, aby zaplacené jízdné dopravce vracel cestujícímu formou kreditu na další jízdu? Jak chce stát zabránit zneužití slev ze strany dopravců? Hodláte zavést funkční kontrolní mechanismy, a pokud ano, kdy a hlavně jak budou fungovat? A konečně, domníváte se, že roční náklady na slevy na jízdné o výši 6 miliard korun jsou vynakládány hospodárně a slouží svému účelu? Děkuji za odpovědi.
A poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Co bylo cílem zavedení slevy z jízdného. Poskytnutí slevy právě těmto skupinám má významně ulehčit jejich finanční situaci. Současně je možné tento benefit považovat za dodatečnou stimulaci využívání veřejné hromadné dopravy s dopadem na změnu životního stylu, častější cestování a návyků mladých lidí. Jednou z priorit Ministerstva dopravy totiž je posílení podílu veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Analýzy veškerých dostupných dat nejsou v tuto chvíli zpracovány, ale již dnes můžeme vyhodnotit, že nové slevy byly zacíleny správně a dotčené skupiny cestujících je skutečně využily. Zatím ještě není dokončena fakturace ztrát dopravců. Využití slev tedy naplnilo předpoklady Ministerstva dopravy. Zároveň však nedošlo k tomu, čehož jsme se před zavedením slev trochu obávali, že bude řada spojů veřejné dopravy přetížena takovým způsobem, který by podstatně omezil ostatní cestující bez nároku na slevu. Usuzujeme tak z toho, že dopravci prakticky nevyužili možnost vymezit spoje, ve kterých sleva kvůli přetížení kapacity nebude poskytována.
Rada České televize na to zřejmě nemá čas, protože musí řešit důležitější věci. Například to, jak vysoké prémie odsouhlasí generálnímu řediteli za správné hospodaření či za vynikající nastavení kontrolních mechanismů v rámci hospodaření České televize. Odměňování generálního ředitele v kontextu s ekonomickými výsledky České televize je další zajímavou věcí. Myslím, že jako manažerská odměna za ztrátové hospodaření, o kterém existují jasné důkazy a které tady potvrdili i kolegové, od kterých jsem to opravdu nečekal, to vůbec není špatné. Vážené dámy a pánové, je zřejmé, že současná Rada České televize neplní svou funkci kontrolního orgánu, a to dlouhodobě a zcela zásadním způsobem. Tuto situaci jsme jako zástupci veřejnosti povinni řešit, jak nám to ukládá zákon a jak jsme všichni slibovali v poslaneckém slibu. Domnívám se, že jestli něco je v zájmu opravdu všeho lidu, tak to je hospodárné a zákonné hospodaření s veřejnými penězi. Na situaci, v jaké se nyní nacházíme, také pamatuje zákon o České televizi, který umožňuje Poslanecké sněmovně Radu České televize odvolat a zvolit radu novou. Navrhuji tedy neschválit zprávy Rady České televize o hospodaření České televize v letech 2016 a 2017, protože se jedná o dokumenty, které s velkou pravděpodobností zakrývají trestnou činnost. Následně odvolat Radu České televize a co nejrychleji navolit radu novou, která bude schopna a hlavně ochotna plnit to, co jí ukládá zákon.
Prosím, paní poslankyně.
Příspěvků a reportáží tohoto typu lze nalézt stovky, jedná se o běžnou agendu zpravodajství v kulturní oblasti.
To je jedna věc. Takhle se tam ty peníze ocitly.
A to ještě používám slovo, které je velice mírné. Ten dotaz na předsedu Rady České televize a na ostatní členy Rady České televize jsem dával osobně já a nikdy tam nezaznělo, že byli informováni o tomto střetu zájmů.
Na tomto jednání se podařilo dosáhnout pro Českou republiku významných dohod. Ministerstvo životního prostředí už zajistilo ze svých peněz rozšíření monitorovací sítě hydrogeologických vrtů. Další rozšíření bude následovat. Zajistili jsme mimo jiné i ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství desítky milionů korun na projektovou dokumentaci pro možné alternativní vedení vody, kdyby ti lidé opravdu o tu vodu přišli. Bude prodloužena těsnicí stěna v rámci realizace, která má ochránit občany před úbytkem podzemních vod. Bude rozšířena monitorovací síť a Polsko bude Českou republiku o vývoji hladin podzemních vod informovat každé tři měsíce. Monitoring bude probíhat v oblasti ovzduší a hluku, kde zatím nebylo prokázáno překračování limitů, a v oblasti poklesů terénu. Polská strana se jednoznačně zavázala k tomu, že v případě prokázání negativních vlivů na území České republiky bezodkladně uloží investorovi realizaci nápravných opatření. Jsme v intenzivním kontaktu s krajem, především s hejtmanem Půtou, který také vyjednává po své linii. On třeba vyjednává s námi i o možnosti vybudování ochranného valu, který odstíní lom od nejbližší obce v České republice. Ta jednání jsou velmi tvrdá.
Děkuji.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji.
Umíme si představit... My se, a to říkám zcela na rovinu, my se připravujeme, samozřejmě jednáme dál o této věci s Polskem. A znovu říkám, byli bychom raději, kdyby k tomu projektu nedošlo. Ale musíme být připraveni i na tu druhou variantu.
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje dle informací na svých internetových stránkách účtuje za stáže 20 korun za hodinu plus jednorázový poplatek 200 korun. Výše částky se může zdát nepatrná, avšak při součtu 600 hodin činí pro studenty 12 000 korun. Podobně tomu je například u oboru speciální pedagogika, kdy je po studentech požadována určitá délka odborné praxe v zařízeních vztahujících se ke studovanému oboru - zde konkrétně v logopedických nebo surdopedických zařízeních. Vzhledem k tomu, že těchto zařízení není v České republice mnoho a jsou různě rozmístěna, nezbývá studentům, než si v rámci požadované odborné praxe tuto práci pro veřejnost ještě z vlastních prostředků zaplatit. Táži se vás, zda ministerstvo o tomto problému ví a zdali připravuje nějaké řešení, aby si studenti za nehonorovanou práci pro veřejnost ještě nemuseli připlácet. Neměl by v této problematice zasáhnout stát? Nebylo by zde vhodné, aby studentům tyto náklady pokryl?
Také děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci jeslí.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zároveň víme, že pobyt v jeslích má rozličné dopady na rozvoj a psychiku dítěte.
Prosím.
Děkuji za odpověď. Existuje nějaká metodika upravující způsob započítávání té odpracované doby? Druhá věc. Kolik těchto asistentů máme? To číslo by mě velmi zajímalo. Plánuje ministerstvo nějaké komplexnější vyhodnocení této nové věci?
Já děkuji za ty doplňující otázky. V podstatě platí, co jsem řekla před chvílí.
A nyní prosím pana poslance Lipavského, který bude interpelovat ministra Petříčka ve věci cedníkové kybernetické bezpečnosti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Osvěžím jenom vaši paměť. Takže já se ptám pana ministra na následující otázky. Jakým způsobem přenáší informace mezi vnitřním a vnějším systémem? A jak se tento systém změnil od posledních významných kybernetických útoků? Jakým způsobem MZV implementovalo doporučení NÚKIBu, případně kolik z těchto doporučení implementovalo? A v neposlední řadě děkuji za pozornost.
Já budu interpelovat pana nepřítomného ministra Hamáčka. Nesouhlasíme s přetrvávající snahou vlády České republiky a státní administrativy zřizovat a provozovat integrační azylová střediska či detenční zařízení rovněž na území strukturálně postiženého regionu s velkým výskytem sociálně vyloučených lokalit, jakým je Ústecký kraj. Je to již dva roky od doby, kdy nám ministerstvem byla zaslaná zamítavá odpověď k této problematice. Dále bych se chtěla zeptat, jestli je nějaká snaha ze strany ministerstva utlumit, až úplně zrušit integrační azylová střediska jak v Brně, Jaroměři a Havířově? Děkuji moc za odpověď.
Prosím paní poslankyni Pekarovou, která bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci vlivu dolu Turów na životní prostředí v České republice.
Děkuji za slovo. Tito lidé si v souvislosti s činností polského dolu a elektrárny dlouhodobě stěžují na mizení povrchové i spodní vody a znečištěné ovzduší. Při rozšiřování dolu by se navíc tento důl bezprostředně přiblížil k české hranici. Podle některých údajů má být jen necelý kilometr od nejbližších českých domů. Místo aby vláda v této situaci svým občanům pomohla, hází jim ještě klacky pod nohy, třeba příliš krátkou lhůtou na seznámení se s dokumentací EIA, která má 783 stran a ani nebyla celá přeložena do češtiny. Občané žijící v této oblasti mají obavy, v jakém prostředí budou nadále žít, a já tyto jejich obavy sdílím. Špinavý vzduch neřeší státní hranice a mizející voda se nezastaví před čárou na mapě. Proto se vás, pane ministře, ptám, v jakém stavu je projednávání dokumentace EIA v souvislosti s prodloužením a rozšířením těžby v dole Turów. Jak hodláte zamezit negativním dopadům dolu i tepelné elektrárny na obyvatele České republiky? Předem děkuji za odpověď.
Prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže musím odmítnout to, že vláda by tu věc neřešila, nebo že by dokonce házela svým občanům klacky pod nohy. Už ten termín asi třikrát prodlužovala. Některé byly unifikované.
Jak jsem tady zmínil, v případě vlaků Českých drah zůstává nedotčena možnost nákupu jednoho jízdního dokladu mezi všemi tarifními body tohoto dopravce v případě, kdy cestující překračuje hranice kraje.
Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra Richarda Brabce ve věci bekyně velkohlavé.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Napadá především jehličnany, zejména smrkový porost. Na posledním výjezdním zasedání zemědělského výboru jsme byli konfrontováni se situací, kterou způsobuje bekyně velkohlavá, která už napadla podle slov správců lesa zhruba 10 tisíc hektarů tentokrát listnatého lesa, neboť napadá zejména buky a duby. Čím dříve zasáhneme, tím menší škody budou.
Děkuji.
Děkuji za slovo. A jenom upozorním na to, že určitě jsme připraveni o řešení jednat, nicméně se samozřejmě objevil jako možná jediný možný návrh řešení plošný letecký postřik insekticidy. Ten je ale, a to dobře víte, zakázaný podle rostlinolékařského zákona, je tedy možný na výjimku.
Děkuji, pane ministře.
No ona bude rozhodující rychlost. Tak moc prosím o tu rychlost.
Prosím, pane ministře.
Já se na to chci zajet určitě podívat i osobně, na ten rozsah, a seznámit se se všemi možnostmi opatření.
Prosím, máte slovo.
Myslím si, že je potřeba říct, že shoda zde je, ale je potřeba říct, aby na ten zákon ten čas byl.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Romana Kubíčka.
Budu velmi stručný.
Připraví se paní kolegyně Gajdůšková.
Děkuji.